Taková situace prostě může někdy nastat.
Budeme se zabývat rozpravou podle jednotlivých přihlášek. Nyní pan poslanec Milan Feranec, připraví se pan Petr Sadovský.
Děkuji. Vážený pane předsedající, paní ministryně, dámy a pánové, já budu stručný. Tato možnost v zákoně zatím nebyla, chceme ji tam vložit. Pochopitelně to bylo konzultováno s Ministerstvem dopravy, je to se souhlasem Ministerstva dopravy a dává to možnost. Takže to je první pozměňovací návrh.
Nyní pan poslanec Petr Sadovský, připraví se pan poslanec Kolovratník. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji, dobrý den, pane předsedající. V podstatě se jedná jenom o jednu jedinou věc, aby byla osvobozena od dálničních poplatků vozidla, která jsou vybavena zvláštní registrační značkou historického vozidla a kterým byl zároveň vystaven i průkaz historického vozidla.
Nyní pan poslanec Kolovratník, připraví se pan poslanec Vojtěch Munzar.
Děkuji za slovo v obecné rozpravě. S tím, že je to pozdě, má do jisté míry pravdu. Neřešme minulost, teď je vše připraveno a na ten systém postupně přecházíme. A nyní kratičký komentář ke třem pozměňovacím návrhům, které jsou uvedeny v systému pod mým jménem. Druhý můj návrh se týká víceméně administrativního zjednodušení registrací pro držitele průkazů ZTP, ZTPP a podobně, tak aby nemuseli sami manuálně hlásit do systému, že mají ten průkaz, ale aby to systém sám viděl automaticky a policista v počítači si mohl podle registrační značky vyhodnotit, že to auto může použít, pokud tedy převáží zdravotně postiženého, může využít zpoplatněnou komunikaci, ale nemusí mít tu tzv. dálniční známku. Je to podobné jako včera v debatě o místních poplatcích: když dáme maximální hranici, že využita bude.
Dobré dopoledne. Je samozřejmě právo kohokoliv tady navrhnout také kohokoliv.
Pan poslanec Plzák s faktickou poznámkou. Máte slovo, pane poslanče.
A škoda, že tady není můj kolega Bartošek a Marek Benda. Všichni jsou in memoriam.
S kolegy v podvýboru to jistě na příštím zasedání podvýboru v příštím období otevřeme, tedy v příštím roce.
Ano, hlásíte, tak prosím.
Prosím členy našeho klubu k předsedovi Sněmovny.
Prosím.
Děkuji. Jako další je navržen Vojtěch Jasný v oblasti kultury a umění, 1. stupeň.
Hlasování číslo 1025, přihlášeno 147 poslanců, pro 134, proti žádný. Hlasování číslo 1026, přihlášeno 148 poslanců, pro 123, proti žádný.
Děkuji.
Prosím. Prosím. Návrh byl přijat.
Děkuji.
Návrh byl přijat.
Děkuji. Děkuji. A dalším je Josef Němec v oblasti výchovy a sportu, 2. stupeň, in memoriam.
Hlasování číslo 1032, přihlášeno 150 poslanců, pro 141, proti žádný. Prosím.
Dalším navrženým je Jožka Šmukař v oblasti kultury a umění, 1. stupeň.
Hlasování číslo 1034, přihlášeno 151 poslanců, pro 131, proti žádný. Prosím.
Děkuji. Miloš Táborský v oblasti vědy, 2. stupeň.
Hlasování číslo 1035, přihlášeno 151 poslanců, pro 134, proti žádný. Prosím.
Děkuji. Děkuji. A dalším navrženým je Jaroslav Falta v oblasti sportu, 1. stupeň.
Prosím.
Dalším navrženým je loni zesnulý Václav Zapadlík v oblasti umění, 3. stupeň, in memoriam.
Prosím.
Dalším navrženým je Adam Ondra v oblasti sportu, 3. stupeň.
Prosím.
Děkuji.
Šestým důvodem, a to zde bylo zmíněno myslím panem poslancem Jurečkou, je smlouva Andreje Babiše s občany, kterou před volbami vydal a z níž nezůstal prakticky kámen na kameni, nezůstalo z ní nic. V praxi to vypadá tak, že dnes policie rozkrývá rozsáhlou korupční kauzu ANO v Brně, byl vyšetřován sponzor hnutí ANO pan David Rusňák kvůli neoprávněným přístupům do policejních databází, dostal podmínečný trest. Vyšetřovaný je Andrej Babiš, aktuálně policie zasahuje na hejtmanství Jaroslavy Jermanové a k tomu pan ministr zdravotnictví, jak se dozvídáme, získával nějaké zvláštní kompromitující materiály či informace pomocí opravdu divných osob, kterým dovolil, aby se pohybovaly v jeho přítomnosti. O podezřelé machinace s rozdělováním dotací holdingu se už začaly zajímat policie a státní zastupitelství. Proti předchozímu období se jeho dotační příjmy zdvojnásobily. Výroční zpráva za loňský rok ještě není k dispozici, ale lze dovodit, že Agrofert inkasoval v době, kdy byl jeho majitel členem vlády, zhruba 9 mld. korun pouze na dotacích. Řečeno slovy Jiřího Paroubka: pánové a dámy, kdo z vás to má? Mluvím nyní o ministru kultury panu Staňkovi, který podal demisi. Prezident republiky nekoná, chystá různé diskuse, zve si účastníky, pořád něco řeší, šest týdnů uplynulo a nevíme stále nic. A já se nyní opřu o vyjádření ústavního právníka Jana Kysely, který dnes pro server Echo24.cz uvedl - cituji: "Počínání prezidenta Miloše Zemana kolem obsazení postu ministra kultury je protiústavní, především jeho neochota odvolat Antonína Staňka. Pokud by chtěl prezident skutečně odmítnout navrhovaného Michala Šmardu, musel by k tomu mít závažné důvody. Prezident republiky si počíná protiústavně především tím, že otálí s odvoláním ministra Staňka. A co je pro mě nejdůležitější, je tato poznámka: "Podstatné ovšem je, aby premiér za svými návrhy stál, s prezidentem jednal a využíval právních prostředků, tedy kompetenční žaloby, nebo podpořil ústavní žalobu pro hrubé porušení Ústavy. Tím končí tato citace. A já k tomu dodám pouze jedno. Pan předseda sociální demokracie bere zpátečku a říká, že tak prudké to asi nebude. Tak dlouho bude držet prezident republiky Andreje Babiše, pokud Andrej Babiš bude dobře sloužit jeho zájmům. Ovšem tohle by byla ta základní překážka, která by ty plány narušila. Nebudu jim radit, oni vědí nejlépe, co mají dělat. Ale pro mě je zásadní věcí to, že vláda nedodržuje Ústavu, nebrání ústavní pořádek naší země, premiér nevyzývá prezidenta k tomu, aby konal tak, jak mu Ústava ukládá. A jestliže máme vládu, která nedodržuje Ústavu, tak už si neumím představit vážnější důvod, pro který by měla být odvolána. Děkuji vám za pozornost.
Mám zde jednu faktickou poznámku, pan poslanec Bělobrádek.
Vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, dovolte mi tři poznámky. Jedna se týká vystoupení pana ministra Havlíčka k vědě a výzkumu. On říkal, co všechno vláda dělá. A pak bych chtěl také říct, že předseda vlády určitě dobře ví, že se s ním stýkají a telefonují si s ním šéfové vlád a špičky Evropské unie, ale neznamená to, že s ním nemají problém nebo o jeho problémech nevědí.
Váš čas! Nyní zde mám dvě přihlášky s přednostním právem.
Namísto důstojného připomínání se stejně jako v roce 2018 zabýváme problémy předsedy vlády Andreje Babiše. Politika zvláštního ražení, symbolu našeho nedostatečného vyrovnání se s naší komunistickou minulostí a specifického návratu komunistů k moci. Není divu, že tato objektivní situace zasahuje a mnohdy zpochybňuje i činnost - pravda, někdy, zdá se, spíše nečinnost - útvarů Policie České republiky, a vyvolává dokonce konflikt se státními zástupci. Tato nenormální situace se zdá být stále více nepřehlednou a hlavně alarmující. Ale obraťme pozornost k plnění programového prohlášení Babišovy vlády, respektive obou jeho vlád, které se ve svých formulacích příliš neliší. Dovolím si vás i naši veřejnost upozornit, že vláda v naplňování svých programových tezí zcela selhala, ze svých slibů nesplnila prakticky nic, vyjma postavení se tzv. povinnému relokačnímu mechanismu. Zjevně bylo a je jedno, kdo stojí aktuálně v čele resortu Ministerstva vnitra. Situaci zde nelze označit jinak než za tristní a udržovací, dlouhodobě jednoznačně neudržitelnou. Ale abych nemluvil jen abstraktně, vyberu několik citátů z programového prohlášení vlády. Cituji: "Budeme rozvíjet integrovaný záchranný systém na řešení mimořádných situací a ochranu proti terorismu. Ani téměř po dvou letech není jasné, jak chce vláda posílit koordinaci bezpečnostní politiky státu, když stále ještě ani nevíme, kdo tuto agendu na Úřadu vlády vlastně spravuje. Další citát: "Vytvoříme funkční struktury pro předcházení a boj s hybridními a kybernetickými hrozbami." Ani v této oblasti se dosud vlastně neudělalo nic, snad kromě planých řečí. Přitom všichni víme, že se dnes jedná o klíčovou oblast naší obrany a národní bezpečnosti. Od té doby se situace výrazně posunula a dnes již tento zákon ani zdaleka nepostačuje aktuální potřebě. Další citát: "Zaktualizujeme a implementuje doporučení vzešlá z Auditu národní bezpečnosti." Velmi se těším, až budeme konečně projednávat tento zaktualizovaný klíčový dokument a jeho implementaci, respektive plnění našimi bezpečnostními složkami. Další citát: "Finančně podpoříme zkvalitnění a zefektivnění fungování bezpečnostních sborů a integrovaného záchranného systému." Přestože došlo k navýšení finančních prostředků, navýšení tarifů, je iluzorní si myslet, že zároveň došlo ke zkvalitnění a zefektivnění fungování bezpečnostních sborů. Více peněz automaticky neznamená více bezpečnosti. Tak to prostě nefunguje. Tento krok pro mnohé z nich znamená signál: raději si ještě přivydělejte, protože my nejsme schopni vás stabilizovat. Normální přece je, že příslušníci bezpečnostních orgánů státu nepotřebují podnikat, protože stát se o ně postará. Jakákoliv privatizace těchto důležitých státních orgánů, a nemyslím tím pouze jejich případnou agrofertizaci, by měla být absolutně nepřijatelná, zvláště když v této podobě ji Ústavní soud ani nevyžadoval, a dříve či později se nám všem může pouze vymstít. Opravdu mě nic nenapadá.
Ta je teď momentálně zhruba na úrovni Legislativní rady vlády, takže směřuje na vládu. A já jsem jasně řekla kolegům, budeme pokračovat.
Já bych poprosil kolegy a kolegyně o to, aby se ztišili v Poslanecké sněmovně, a pokud mají nějaké věci, které chtějí řešit, ať je řeší vedle.
To znamená, že já jsem hned v lednu, což je korektní, kolegům oznámila, že budeme pokračovat v redukcích. Jestliže nám postupuje digitalizace, jestliže se prostě ta práce dělá jinak, moderněji, já vycházím ze zkušeností ze svého rezortu a to se plus minus opakuje, tak prostě nemůžeme pořád pracovat se stejným počtem. Jsou ministři, kteří jsou ochotni si to odpracovat. A ono to chce nějakou práci. Já vím, řeknete, že je to málo, ale někde se začít musí. Každopádně bych chtěla říct, že kromě těch důchodů - důchod vzroste od 1. ledna 2020 zhruba na průměr 14 358 korun. Tak jsme tam zabezpečili v souladu s vládním prohlášením rodičovský příspěvek, jak už jsem to říkala ve svém některém jiném vystoupení. Čili celá řada těchto věcí. A zejména chci říct, že je tam zabezpečen růst platů učitelů pro rok 2020 o 10 % a pro rok 2021 už do střednědobých výdajových rámců jsem nechala dát 9 %, tak abychom v roce 2021 dosáhli závazku daného vládním prohlášením. Čili z národních zdrojů by to bylo asi 85 mld. Pak jste hovořil, pane poslanče, o těch nových daních. Co se týče tvorby rezerv, nebo regulace rezerv pojišťoven. To není nová daň prosím. Takže to není nic, co bychom si vycucali z prstu. A ta tvorba rezerv není nijak regulována. Ale pak jsou pojišťovny, které to dělají opravdu ve velkém. To znamená, že ony si vlastně regulují tvorbu rezervy, tou rezervou si snižují základ daně a daň. To je prostě fér. My jsme dělali tiskovou konferenci, dělali jsme ji s kapacitami lékařskými na adiktologické klinice. Byl tam pan přednosta, byla tam paní profesorka Králíková, která je naše specialistka na problémy spojené s kouřením. Na cigarety v podstatě minimálně. Takže my chceme zvýšit tu nedostupnost. V České republice se na osobu ročně spotřebuje 12 litrů čistého lihu včetně kojenců. To není normální. Podle statistik OECD jsme na krásném druhém místě.
To se děje, patří poděkování. Například u pedagogů a pracovníků v sociálních službách. Neprošel ani jeden z těchto návrhů na zvýšení slevy. Když se podíváme dál, tak je tady otázka EET, kde se hovoří o tom, že po důkladné analýze se bude realizovat další rozšiřování fáze EET včetně naplnění nálezu Ústavního soudu. Tento návrh, který přesně naplňuje to, co tady říká vládní prohlášení, jsem předložil - na vládě byl zhruba před dvěma měsíci. Vláda k němu dala negativní stanovisko. Žádný svůj vládní návrh vláda v této věci nepředložila. Bohužel nám roste počet úmrtí za loňský rok. Byla tady dneska řeč o kultuře. Proč to tady píšete, když to není pravda? Nejsou peníze na pozemkové úpravy. Převis žádostí ze strany obcí je zhruba trojnásobný než to, co je tam dnes alokováno. Zemědělci v letošním roce poprvé žádají v případě závlahových dotačních titulů a poprvé letos nejsou uspokojeni v plné výši. A ještě tady mám poznámku na straně 39 v kapitole Životního prostředí - vyšší ochrana půdy před erozí. Děkuji za pozornost.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, po dohodě s panem kancléřem jsme se rozhodli, že teď dáme posledních deset minut, kdo má zájem si ještě koupit nějaké občerstvení. Faktická poznámka, pan předseda Kalousek.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Možná to je pravda, možná ne. Já bych nicméně rád téhle Sněmovně řekl, že mám v těle 21 let praxe poslance a osm let státního úředníka. A že jedna z věcí základní etiky státního úředníka je v žádném případě nemluvit o tom, co jsem v tom úřadě zažil, co jsem slyšel na poradách, kdekoliv. Kdyby pan Ondřej Závodský, kdyby to pro něj bylo tak neúnosné v té době, kdy dělal náměstka panu ministru Babišovi, že by prostě odešel a zveřejnil to, tak bych to snad ještě pochopil. Ale on to zveřejnil, až když byl vyhozen. Prosím pěkně to je fuj! Tohle se prostě nedělá, to je neslušné. Kdyby to byla tisíckrát pravda, myslím si, že mě nikdo nemůže podezírat ze sympatií k ministrovi financí Babišovi, ale tohle bych netoleroval nikdy žádnému státnímu úředníkovi! Protože to je porušení všech etických pravidel, která na státní správu klademe.
Další faktická poznámka, pan poslanec Jurečka.
Já jsem zvažoval, jestli tady mám citovat tyto věci. Protože pokud by platilo to, co vy říkáte, tak se nikdy veřejnost nedozví o tom, co se dělo v blízkosti například německého říšského kancléře. Nedozvěděli bychom se věci, které se tady děly například i v dobách totality, kdy tady byli blízcí spolupracovníci ministrů, premiérů, prezidentů. Myslím si, že takovýto princip, který vy tady teď prezentujete, není možné aplikovat a vyžadovat. V ten okamžik bychom tady řekli prostě: co se děje tam, kde se děje, tak se nikdy veřejnost nedozví? Nepřijde vám to zvláštní? Já jsem člověk z vesnice, nemám problém občas zajít někam blíže pro jadrné slovo. Tady si myslím, že ty meze se evidentně dostávají úplně do roviny, kdy nastavujeme jiné standardy, které už dneska část veřejnosti začíná přebírat jako naprosto běžný způsob komunikace.
Děkuji. Já jsem to zmáčkl pozdě, ale do dvou minut jsme se vlezli.
Nechci to protahovat. Já jsem jenom chtěl říct téhle Sněmovně, že bychom měli trvat na nějaké etice státních úředníků. Tam prostě patří loajalita. Můžu to místo opustit a pak to říkat, ale nemůžu to začít říkat, když jsem byl vyhozen. To se prostě nedělá, to je nefér. A to, že bychom se nic nedozvěděli. No samozřejmě že není úkolem těch státních úředníků, aby pak všechno vykecali na své šéfy. Kdybych všechno řekl, co jsme spolu prožili, tak bych vám ho hodně demytizoval. A nemám pocit, že na to mám právo. Prostě žádnou tu větu neřeknu, protože mám etiku bývalého státního úředníka.
Jako další je do rozpravy přihlášen pan poslanec Dominik Feri.
Děkuji za slovo. Samozřejmě jsou to vážné problémy a také hlavní důvod, proč tu teď v tuto pozdní hodinu vedeme debatu o tom, zda má mít vláda nadále důvěru této Sněmovny. Já ale stejně jako ODS nepraktikuji žádný program antibabiš, jak se pan premiér snaží kritiku bagatelizovat a své odpůrce očerňovat, že nic jiného neumějí. Premiér se proto nemůže na nic vymlouvat. A je jedno, kdo z nich zrovna měl svého člověka na postu premiéra či v křesle ministra školství, mládeže a tělovýchovy nebo ministra financí. Pozornost si zasluhoval jen při úspěších našich reprezentantů a o sportu se na nejvyšší politické úrovni mluvilo jen v době při aférách s dotačními podvody. Je dnes situace jiná? Ne, nemůžeme. Realita všedního dne je totiž taková, že mnoho klubů je dnes na hraně existenčního krachu, mládež nemá kde sportovat, protože infrastruktura je zastaralá, a vrcholové výkony dnes podávají především sportovci vychovaní mimo systém.